Tam jsme udělali ten krok, že pedagogické fakulty otvírají přímo své pobočky v těchto regionech, takže tento argument už tady nebude.
Děkuji panu ministru Chládkovi.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, velice děkuji za to, že jste mě oslovil oslovením, na které jsem již 35 let pyšná. Vážení kolegové, pan ministr školství zde uvedl novelu zákona, která se týká vzdělávání pedagogických pracovníků. Já ve své zpravodajské zprávě bych mohla pouze dopodrobna rozebrat všechny důvody, které tady uvedl pan ministr. Ale já bych tady chtěla vaši pozornost - zvláště pro ty, kteří zasedají poprvé - obrátit do historie. Požadavek na doplnění vzdělání existuje v zákoně již deset let. Já třeba tady vidím problém, že část učitelů skutečně nastoupila na šest semestrů na pedagogické fakulty nebo na jiné vysoké školy s pedagogickým zaměřením a dodělali si vzdělání.
Někdy se tomu zjednodušeně říká tituly. Zdůrazňuji, že titul docent a profesor v žádném zákoně v České republice není. S výše uvedeným souvisí skutečnost, že v návrhu smlouvy není zakotveno uznávání rovnocennosti akademických hodností docent a profesor. Jinými slovy, například pro získání profesury by stačilo najít si vhodnou evropskou zemi s nějakou relativně podřadnou nestátní soukromou školou, tam se nechat na dva roky zaměstnat a pak se vrátit do České republiky a trvat na tom, že tady toto musí být uznáváno. To by byl sekundární důsledek toho, pokud by to, co je napsáno v předkládací zprávě, bylo v pořádku. Rozhodně přímá vykonavatelnost tam není.
Pane zpravodaji, já se omlouvám, já vám vstoupím do vašeho projevu.
Já sumarizuji to, co bylo probíráno na výboru.
To je součástí vaší zpravodajské zprávy.
Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím, aby tu byl klid. Prosím, aby se poslanci vzájemně nefotili, nenakláněli se do lavic, jinak budou stokrát opisovat "budu se při jednání Poslanecké sněmovny chovat slušně". Děkuji.
Je sice hezké, co říká pan kolega poslanec Kalousek. Ale co udělaly jeho vlády a vlády, na kterých se on podílel, na to, aby tento stav tady nebyl? Věřte, že vím, o čem hovořím, protože jsem na této škole byl a pro své pedagogy jsem se snažil takovou školu sehnat. Bohužel v České republice takové školy nebyly. Je to věc, kterou se učila jedna má známá minulý týden na státní zkoušku - meotar a diaprojektor, věc, která se užívala možná před 30 lety. Děkuji za pozornost. Propusťme to do druhého čtení.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Připraví se pan poslanec Hájek.
Nezlobte se na mě. To jako podle vás členové vlády měli chodit a říkat exsoudruhům ředitelům a ředitelům "promiňte, my jsme vám stanovili nějaké podmínky"? Co je to za lidi, kteří si za deset roků nedoplní kvalifikační vzdělání? Tak měli počítat s tím, že učit nebudou. Ředitelé škol měli počítat s tím, že si musí najít jiné lidi. Co těch 11 tisíc lidí? Co z těch děcek bude? Nezlobte se na mě. Vy to tady křivíte, ale to není nic nového. Tady se ohýbal zákon o státní službě způsobem naprosto trapným. Takže vy tady chcete rozmetat jakákoliv pravidla. To si můžeme radši sednout tamhle někam do hospody a přestat tady vymýšlet normy pro tuto společnost.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Po něm pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Před deseti lety byl přijat tento zákon. Je tady pan předseda Fiala. Já bych ho požádal prostřednictvím pana předsedajícího, protože na rozdíl ode mě má zkušenosti s vedením Ministerstva školství, jak to tam chodí.
Děkuji panu poslanci Hájkovi. Pak tu mám tři faktické poznámky. Pak přednostní právo pana poslance Miholy a přednostní právo pana poslance Kalouska.
Děkuji. Dovolím si, pane místopředsedo, oslovit pana poslance Kalouska prostřednictvím vás s tím, že chci reagovat na váš postoj, že pokud postoupíme zákon do druhého čtení, narušíme tady systémové řešení, o které se TOP 09 v tuto chvíli snaží. Hned po jeho vstupu v platnost byla prodloužena lhůta kvalifikace o pět let a po pěti letech byla ještě jednou prodloužena o dalších pět let. Mám pocit, že deset let byl dostatečně velký prostor, aby vaše strana a další vládnoucí strany systémově tento problém řešily. Obávám se, že k tomu nepřistoupily. Teď to beru jako vaši možnost se lépe zviditelnit. Dále bych využila vašeho názoru na to, že je třeba diverzifikovat ty kantory, kteří svým způsobem uchopili zákon a vzdělávali se. Ano, souhlasím s tím. Pojďme je tedy lépe zaplatit. Děkuji.
Pedagogům určitě bude přidáno. Což je asi dobře.
Já bych chtěla také reagovat na některé kolegyně a kolegy, kteří odmítají tento zákon, kteří navrhují ho zamítnout. Chci se zeptat: Kdo bude na těch školách učit? Zkomplikujete život obcím. Zkomplikujete život krajům. Takže kdo tam bude učit? To je jedna věc. Druhá věc. Mám teď na mysli ty, kteří nezačali studovat.
Takže my tady máme skutečně jakoby osobu, která nám navrhuje protiústavní návrhy. Takže já jenom jsem tady nechtěl posuzovat něco - v tomto smyslu jsme u zákona v hmotné nouzi, ale rád bych poprosil vládu tímto, aby ty síly, co máme, nebo co má, a ten čas - prosím, nemrhejte ho, řekl bych, nevhodným směrem, nebo tím směrem, který nepálí drtivou většinu občanů České republiky. Věnujme se lidským právům. To znamená právu na důstojné životy a právu na to, aby neparazitovali na daních slušných lidí ti neslušní. Těchto lidí je tady přes 9 milionů. Děkuji. A hnutí Úsvit samozřejmě tuto novelu podporuje.
Uvedu některé věci na pravou míru. Za prvé stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto návrhu je neutrální, protože s těmi principy obsaženými v tom návrhu lze souhlasit. A to se bavíme teď jenom o novele zákona v hmotné nouzi, která by měla zabránit zneužívání doplatků na bydlení. Jinak já si upřímně myslím, že ten účel je hlavně zabránit tomu velkému zneužívání. Ale chceme, jak tady říkal pan kolega, zabránit tomu zneužívání. Je to zákon, o kterém se tady nebyla žádná vláda schopná dohodnout nejméně posledních patnáct let. Jestli se nám to podaří dříve, super, bude to. Děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jedná se o tyto dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Dávky by měly vyplácet úřady práce všem potřebným. Potud je vše naprosto v pořádku. Já se zastavím u té druhé dávky z výčtu a to je doplatek na bydlení. My už jsme to tady slyšeli, ale já vám to znovu zopakuji. A já vás chci upozornit, že tento scénář se opakuje i v letošním roce. Mohly by být využity na navýšení třeba platů pracovníků v sociálních službách, kteří jsou nejhůře odměňovanými pracovníky ve veřejné sféře. Ale já se vrátím k novele předloženého zákona.
Nerozumím tomu, když tento zákon je v platnosti deset let, že až za mě se udělala analýza, která vám ukazuje, jak vypadají školy konkrétně v jednotlivých krajích, v jednotlivých okresech, v jednotlivých oblastech. Zároveň nechápu, proč až nyní já musel jednat s pedagogickými fakultami, aby otvíraly obory, které v minulosti otevřené nebyly, nebo tam byl obrovský převis žádostí, které nebyly uspokojeny. To jsou věci, které jsou objektivní a jsou objektivními příčinami, proč si někteří učitelé nemohli dodělat tuto kvalifikaci. Ještě možná úplně na začátek si řekněme, kdo to je nekvalifikovaný učitel. Kdo to je nekvalifikovaný pedagog. Pro některé z vás to možná bude překvapení, že nekvalifikovaným pedagogem může dokonce být vysokoškolák, dokonce může mít pedagogické vzdělání, přesto je nekvalifikovaný, protože má zaměření na jiný typ školy a učí na jiném druhu. Bohužel, my teď stojíme před nějakým rozhodnutím. Byly tady některé konkrétní dotazy, na které vám v krátkosti odpovím. Protože to rozhodnutí o tom, že pedagogické fakulty otevřou některé kursy, rozšíří možnosti pro další studenty, tak to už jsme dávno udělali s pedagogickými fakultami, a z našeho rozpočtu Ministerstva školství jsme na to vyčlenili 20 milionů korun. My teď máme zmapováno, že v tuto chvíli po těch všech krocích, které jsme udělali, po všech otevřených kursech ještě i teď to má reálný dopad na 7 000 učitelů. Ano, souhlasím s paní poslankyní Putnovou, že máme 6 000 učitelů na úřadu práce. My teď stojíme před rozhodnutím a můžeme udělat tři věci. To můžeme udělat. Mou povinností je zajistit výuku na těchto školách. Obzvláště v lokalitách, kde je nejnižší procento vysokoškoláků z celé republiky. Druhá výjimka. To samé rodilý mluvčí. Proto tam máme všude poznámku, kterou já k tomu dodávám, že zároveň i ředitel musí zodpovídat za kvalitu toho procesu. A ne tak, že před deseti lety jsme si řekli, že to tak bude, zavřeli jsme oči a po deseti letech jsme je otevřeli a zjistili jsme, že to tak není. Z tohoto důvodu vás žádám o postoupení tohoto návrhu do druhého čtení, kde samozřejmě můžeme vydiskutovat i jednotlivé nuance tohoto návrhu.
Nyní poprosím o závěrečné slovo paní zpravodajku.

Zákon týkající se školství, jedna z nejbohatších debat. Pokud vás zajímá, řádně přihlášených vystoupilo šest, s faktickými připomínkami vystoupilo 32 našich kolegů, někteří opakovaně.

Prostřednictvím vás, pane předsedající, paní poslankyni Dobešové.

Takže pokud není průběžná kontrola, tak jsme zřejmě zcela překvapeni. Možná se může zdát, že zaspaly také pedagogické fakulty. Poukazovalo se na dublování oborů a podobné záležitosti. To si velmi dobře pamatuji. Ale i dnes existuje také široká škála nabídky kombinovaného studia. A věřte, že i tam mám tu zkušenost s výukou, že ten přístup k dospělým učitelům je poněkud jiný už díky jejich jinému přístupu ve srovnání s běžnými denními studenty. Takže až tak něco složitého, ta představa toho studia i pro učitele zralé nebo se zkušeností, takový problém si myslím, že to představovat nemusí. Ale vracím se zpátky. V roce 2001 jsem vyhrál dokonce celostátní soutěž průvodců při veletrhu GO a neměl jsem průvodcovské zkoušky. Ale prostě zpětně bych to neabsolvoval. Neměli bychom takto nechat dál, samozřejmě. Myslím si, že pedagogické fakulty jsou připraveny v tom udělat hodně práce. A pevně věřím, že i ta finanční motivace, o které zde byla také zmínka, v tom může udělat nějaký pořádek.
Vyděsil jsem se při obvinění paní poslankyně Semelové, že snad házím všechny učitele do jednoho pytle. Při vědomí, že paní kolegyně Semelová je také učitelka, jsem věru nic takového neměl v úmyslu. A pokud to tak vyznělo, tak se všem těm zhruba 145 tisícům učitelů minus jedné hluboce a upřímně omlouvám. Paní poslankyně Dobešová říkala, že jsme v tom neměli systém. Pokud se na to vykašlou, tak pravidlům nevyhoví. Pokud těm lidem, těm, kteří se na to nevykašlali, i těm, kteří se vykašlali, necelý půlrok předtím ta pravidla zásadním způsobem změníme, jinými slovy uděláme přesně to, co se v žádné hře dělat nemá, že změníme pravidla během hry, dopustíme se těžkého morálního hazardu. A kdo bude vítěz v tom hazardu, o tom není pochyb. Tam je ten problém změny toho vašeho systému. A prosím o elementární odpovědnost vůči neodpovědným.
Dámy a pánové, budeme pokračovat. Já otevřu bod číslo Pane ministře, prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, děkuji, pane předsedo. Původní návrh zákona, sněmovní tisk 1063, nebyl Poslaneckou sněmovnou z důvodu jejího rozpuštění projednán. Zjednodušení evidence zemědělského podnikatele s ohledem na zjednodušení živnostenského práva a se změnami vyvolanými zákonem o základních registrech. Státní zemědělský intervenční fond. A zpřesnění ustanovení o evidenci půdy, evidenci krajinných prvků a evidenci objektů a jejich procesních způsobů aktualizace. d) zákona o zemědělství prostřednictvím dohody o poskytnutí dotace a doplnění ustanovení a poskytování dotací a možnost elektronických podání. Za pozitivní dopad návrhu zákona na podnikatelské prostředí České republiky lze považovat zejména zjednodušení evidence zemědělského podnikatele zrušením institutu místní příslušnosti a zrušením evidence zaměření zemědělské výroby. Pokud jde o důvodovou zprávu, dovoluji si upřesnit informaci o nových základních nařízeních Rady a Parlamentu EU, které byly přijaty koncem roku 2013 a následně v mezidobí publikovány v Úředním věstníku EU. Doplnění odborné pomoci žadatelům při podávání žádostí. Úpravy kompetencí a působnosti v oblasti evidence využití podle uživatelských vztahů LPIS mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Úpravy evidence využití půdy podle uživatelských vztahů LPIS, nahrazení půdního bloku a dílů půdního bloku jen dílem půdního bloku a nahrazení evidence krajinných prvků evidencí ekologicky významných prvků. Prodloužení lhůty pro uživatele k hlášení změn v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů LPIS a nerušení ustanovení § 6 ponecháním předkládání zprávy o stavu zemědělství.
Děkuji, pane ministře. Hlásí se pan poslanec Bendl, tak má, prosím, slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To, co tady říkal pan ministr, je pravda. Tento zákon byl připravován ještě v minulém volebním období.
Čísla hovoří jasně. Předložený návrh má tedy řešit současnou situaci s tím, že zavádí některé výjimky z požadované kvalifikace, aniž by z ředitelů snímal odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání na škole. Zároveň je dohodnuto s pedagogickými a dalšími fakultami, které zabezpečují přípravu učitelů, jaké obory a programy nabídnou k doplnění požadované kvalifikace. Vím, že toto řešení není ideální. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že není možné zavírat oči před realitou a nechat zřizovatele i ředitele bez pomoci. Musím říci, že sama mám s prodlužováním stavu, kdy na školách učí kantoři bez kvalifikace, problém. Na druhou stranu si uvědomuji riziko, že pokud by novela nebyla přijata, hrozí na mnoha místech v regionálním školství opravdu kolaps. Proto se přikláním k tomu, že je nutno tuto novelu schválit, zvlášť pokud jsou přesně dané podmínky možnosti výkonu přímé pedagogické činnosti pro osoby, které předpoklad odborné kvalifikace dle výše zmíněného zákona nesplňují. Zákonem stanovená výjimka by se měla vztahovat i na pedagogické pracovníky bez odborné kvalifikace po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, avšak pouze za podmínky, že za ně vedení školy nemá kvalifikovanou náhradu a hrozí tak, že škola nebude schopna zajistit v potřebném rozsahu vzdělávání. Závěrem bych chtěla zdůraznit následující. Jedna věc je zákon, druhá věc je zajištění podmínek pro práci kantorů. Tato podmínka dlouhodobě naplněna není. Tvoří ho také nepedagogičtí pracovníci škol, kuchařky, školníci, hospodářky, uklízečky. Tito pracovníci berou plat v průměru kolem 14 tis. hrubého. Představte si, jak s ním asi mohou vyžít. Úplně na závěr. Přes všechny výhrady předložený návrh zákona klub KSČM podpoří. Jde nám o to, aby nedošlo k avizovanému kolapsu v regionálním školství. Zároveň nám však jde o to, aby se z výjimek nestal trvalý stav pro výuku bez náležité kvalifikace. Vzhledem k tomu, jak na tuto novelu čeká řada škol, řada učitelů, řada ředitelů, budu navrhovat, aby byla zkrácena lhůta mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů.
Děkuji paní poslankyni Semelové. S další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Martina Berdychová. Já děkuji paní poslankyni Berdychové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Novotný.
To znamená, dostávají se trochu do situace, zda mohou s některými učiteli počítat, či nemohou. Slyšeli jsme tady celou řadu připomínek a vlastně jsme se vraceli do historie.
Nyní zpravodajka s faktickou poznámkou.
Objevovaly se tam různé návrhy. Takže je důležité postupovat velmi citlivě. Ale komunikace se Svazem měst a obcí sice probíhá, ale je jasné, že i ony potřebují mít jasné záruky k tomu, aby měly finanční prostředky na to, aby mohly plnit své povinnosti. Takže jak takový zákon vypadat má, to napsané v podstatě je. Ale je důležité vyjednat shodu a daňové příjmy nebo i jiné prostředky, které toto umožní realizovat.